Proč jsou tabákové výrobky vlastně distribuovány? Proč jsou prodávány? To je naprosto jednoduchý argument. Tak proč to tedy stát distribuuje, prodává a má z toho daně?
Faktická poznámka, pane předsedo, je tomu tak?
Děkuji za slovo. Já opravdu nechci opravovat kolegy, ale nerad bych, kdyby tahle věta, která zazněla, zůstala ve vzduchu jako pravdivá. Stát to nedistribuuje, stát to neprodává. Distribuují a prodávají to právnické a fyzické osoby.
Ještě pan poslanec Kostřica také fakticky.
Děkuji.
Tam jsme taky. Další otázka do diskuse pouze. Ale plošným zákazem se nikam stejně nedostaneme.
Pane předsedo, děkuji za slovo. Nechci se vracet ke kouření. Ti hospodští mě upozorňovali, že jim to není jasné výkladově. A stačí tento jeden případ? Když nabízíte malé pivo, třetinku, tak musíte mít levnější třetinku něčeho. A teď to hlavní. Vybízí to tady k těm nesrovnalostem. Potom jsem byl dotazován, co to je mít v sortimentu. On to není úplně legislativní termín, mít v sortimentu. Stačí, když je to napsáno v nápojovém lístku, nebo to musí být na skladě? Pochopí ho? Může se na to vymluvit, nebo to ten úředník nepochopí? Odpovězte si každý sám.
Promiňte, tento paragraf jsem si neuvědomil. Pak mám tedy smůlu a promiňte, že jsem vás zdržoval.
Děkuji za pochopení. Prosím pana předsedu Laudáta.
Z médií se dovídáme takové kusé informace, že tam zřejmě hrozí riziko, a dokonce dochází k dalším sesuvům.
To byla tedy přednostní práva. Pokud se nikdo další s přednostním právem nehlásí, přikročíme k řádným přihláškám. Pan předseda volební komise, pan poslanec Kolovratník.
Takže spíš z formálních důvodů prosím opět o hlasování o zařazení tohoto bodu.
Vážené dámy a pánové, aktuální volby ukázaly znovu mnohé slabiny našeho volebního systému a tyto slabiny jsou velmi silné a zcela zásadně podkopávají důvěru občanů v politiku. Přesněji potvrzují fakt, že do skutečné demokracie máme ještě velký kus cesty. Proto navrhuji zařadit na program schůze mimořádný bod s názvem Rozprava o změnách volebních zákonů a volebního systému. Tohle je téma, které by neměla zpracovávat jen samotná vláda, ale debata by měla jít mezi vládou, parlamentem, legislativci a nejširší veřejností, přičemž navrhované změny by v ideálním případě měli schválit občané v referendu. Například v posledních komunálních volbách v obci Tatrovice na Sokolovsku získala 55 % hlasů ODS. Dále tu máme fenomén neplatného hlasování. V případě krajských voleb bylo najednou neplatných hlasů násobně více. Statistika je v tomto opět pregnantní a neúprosná. Alarmující procenta neplatně odevzdaných hlasů měly zákonem určené orgány dle platného zákona prověřit formou přepočítání těchto neplatně odevzdaných hlasů. Nic takového se ale nestalo. Falšování voleb je něco, čemu se v současném systému zabránit evidentně nedá. Na druhou stranu ale přece musí stát vyvinout maximální snahu, aby podvodům zabránil, a pokud tak zjevně nečiní, pak si přestaňme nalhávat cokoliv o nějaké demokracii v naší zemí. A toto je další velký problém, který léta marně zmiňují ústavní právníci a politologové, tedy že neexistují nástroje k efektivnímu vynucování pravidel o průběhu voleb. Jedinou možností je zrušení voleb soudem, což je ale nesmírně silný zásah do demokratického procesu, a proto se toho soudy zdráhají, pokud nejde o do nebe volající zvěrstva. Nedemokratické je také pravidlo uzavírající klauzuli pro koalice pro volby do Sněmovny, kdy dvě strany v koalici musí překonat desetiprocentní práh, tři patnáctiprocentní, čtyři a více dvacetiprocentní. Samozřejmě jde o účelovou bariéru nastavenou kdysi v době opoziční smlouvy proti tehdejší čtyřkoalici. Samostatným tématem je elektronizace administrativního zázemí voleb a vize elektronických voleb a samozřejmě změna k přímým volbám s odvolatelností volených zástupců. Právě zavedení prvků přímé demokracie by podle zkušeností z celého světa zvýšilo volební účast občanů a jejich zájem o veřejné dění. Ostatně kdo jiný. Vážené kolegyně a kolegové, prosím tedy o to, abychom jako jeden z bodů programu naší schůze zařadili bod Rozprava o změnách volebních zákonů a volebního systému.
A připraví se pan poslanec Vilímec.
Prosím za čtyři předkladatele z opozičních i koaličních stran a připomínám, že vláda k tomuto návrhu zaujala kladné stanovisko.
Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil taktéž jako první pan poslanec Martin Kolovratník.
Pro úplnost dodávám, že je to pozměňovací návrh zpracovaný ve spolupráci s panem poslancem Urbanem a současně s Ministerstvem dopravy, legislativním odborem, se souhlasem pana ministra, který byl tak laskav a zprostředkoval tu komunikaci. V zásadě jde o dvě základní věci. Proto se zákonem zavádí model, kdy tato vozidla budou technicky testována, budou testována stejným způsobem jako vozidla v provozu, nicméně bude přihlíženo k tomu, jaké byly ty původní požadavky na jejich provoz. Takže je to zase věc, která by měla umožnit, aby klenoty našich silnic nezmizely jen proto, že nebudou splňovat ty nejpřísnější režimy, které jsou platné pro dnes vyrobená vozidla. Budu doufat v podporu tohoto návrhu, který, jak říkám, byl vypracováván napříč spektrem a podpořen. Takže v tomto smyslu jde o návrh kolektivní.
Není zájem, neeviduji žádné návrhy na hlasování a končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.
Děkuji, pane předsedající. Konkrétně se jedná o cíl týkající se aktivního odvracení a potlačení kybernetických útoků prostřednictvím Národního centra kybernetických sil zřízeného v rámci Vojenského zpravodajství. Samotným předmětem tohoto materiálu jsou tedy návrhy legislativních změn, které jsou nutné k zajištění plné funkčnosti tohoto Národního centra kybernetických sil. V návrhu novely zákona o Vojenském zpravodajství je stanovena samotnému Vojenskému zpravodajství nová působnost spočívající v zabezpečování kybernetické bezpečnosti České republiky. Navrhovaná úprava také stanovuje pravidla pro používání technických prostředků, a to včetně jejich umístění. Jejich umístění, respektive instalace do požadovaného prostředí, bude vždy podléhat schválení vládou České republiky. Kybernetická obrana se tímto způsobem zařazuje do systému obrany státu a je zdůrazněna její specifická povaha a role v tomto systému. Náklady spojené s touto povinností budou podle nového ustanovení kompenzovány podnikatelům prostřednictvím Vojenského zpravodajství, respektive z kapitoly Ministerstva obrany. V rámci bezpečnostní strategie České republiky aktualizované v únoru 2015 jsou mezi identifikovanými hrozbami uvedeny také kybernetické útoky. Předkládaný materiál proto může v budoucnu pomoci eliminovat kybernetické hrozby a zajistit bezpečnost civilního obyvatelstva i naší infrastruktury.
Prosím nyní zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Bohuslava Chalupu, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.
Zároveň navrhl výbor pro obranu jako garanční výbor a určil i zpravodaje pro Poslaneckou sněmovnu. Pan ministr dle mého názoru předloženou legislativní iniciativu popsal zcela dostatečně a další odborná diskuse je věcí garančního výboru, eventuálně dalších výborů dle vůle ctihodné Sněmovny. Předložená legislativní norma odpovídá prioritám koaliční vlády a odpovídajícím způsobem reflektuje výrazně změněnou bezpečnostní situaci v kybernetickém prostředí a navazuje na již uvedené usnesení vlády. Informační převaha má přispět především ke zvýšení efektivity vedení bojové činnosti ve fyzických doménách.
Myslíte si, že to někdo řešil? Nikdo to neřešil, ani ten průvodčí, ani ti nekuřáci. Ale toto v realitě opravdu takhle je. Kulturní tradice, kulturní historii je potřeba vzít v potaz.
Slovo má pan poslanec Kostřica, připraví se pan poslanec Vondráček.
Děkuji za slovo. Hlavním účelem tohoto zákazu je zajištění na jedné straně ochrany před pasivním kouřením, na druhé straně zajištění možnosti a práva na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci zaměstnanců pracujících v této provozovně. Jeho význam spočívá též v prevenci kouření dětí a podpoře odvykání závislých kuřáků, kteří se rozhodli s tímto zlozvykem přestat. Jde o to, aby automaticky nebyly všechny prostory, které jsou vnější, považovány za nekuřácké. Zaměstnavatelé se tak do budoucna vystavují velkému riziku odpovědnosti za újmu na zdraví způsobenou zaměstnancům. Dále bych chtěl navrhnout, aby pravomoc kontrolního orgánu pro tento případ měly též orgány ochrany veřejného zdraví a Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
Bohužel, měl to někdo řešit dávno, měl to řešit teď. Ale myslím si minimálně, že i by se tím měl zabývat bezpečnostní výbor.
Prosím, pane poslanče.
Souhlasím s tím, co tady řekl pan kolega Gabal. Nejsme ve válce. Jde o celkovou logistiku kolektivní obrany v případě nutnosti. Takže o ta letiště skutečně přijít nechceme. A ujišťuji vás, kolegyně a kolegové, že ve výboru pro obranu téhle věci budeme věnovat skutečně velmi výraznou pozornost.
Ne, to bylo opět škrábání na tlačítku. Prosím, pan poslanec Klaška.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Na hospodářském výboru jsme skutečně byli svědky poměrně zajímavé a bezprecedentní situace nedohody dvou ministerstev. Pokud se oba páni ministři dohodli, tak my tomu určitě budeme rádi. Bez toho si myslím, že se nebudeme moci pohnout dál.
Děkuji panu poslanci Klaškovi. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jenom velice stručně. Mělo by to být o změně účinnosti tohoto zákona.
Ptám se na závěrečná slova.
Důvod, proč to chceme zklidnit, nechat projít tuto novelu a vrátit se k tomu, je jednoduchý. Víte, tady se mluvilo o tom, co by to mohlo znamenat, ať ten jeden, nebo druhý návrh, nebo některé další pozměňovací návrhy. Ale z druhé strany bych chtěl říct, že bych nerad, aby se tady zveličoval ten problém, že by se třeba vojenské letiště mělo zavřít. Myslím si, že to by ten zásadní problém nebyl. Já souhlasím za Ministerstvo dopravy s tím, aby bylo doprovodné usnesení a abychom hledali cestu, jak celý problém vyřešit, protože to jeho odsunutí není řešení.
Ještě než přejdeme k podrobné rozpravě, tak tady mám omluvenky. Dnes od 18 hodin se omlouvá z důvodu pracovních povinností pan předseda vlády Bohuslav Sobotka. Pan poslanec Jiří Junek se omlouvá dnes od 16.45 z osobních důvodů.
Děkuji, pane místopředsedo.
Děkuji panu poslanci Seďovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jiří Valenta.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Pan poslanec Klaška je zatím posledním přihlášeným do podrobné rozpravy. Děkuji. A pan zpravodaj.
Děkuji za slovo.
Projednání tohoto návrhu ve výborech již bylo v červnu ukončeno.
Prosím paní poslankyni Adamovou, která je zatím poslední přihlášenou.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové. Já bych chtěla poprosit o předřazení jednoho z bodů, který je zařazen na tuto schůzi. Týká se takzvaného peněžitého příspěvku v mateřství.
Děkuji. Rozumíme si. Je tomu tak. Po pevně zařazených bodech, dobrá. Tento návrh byl přijat. To bylo ze strany pana předsedy Faltýnka vše. Oddělené hlasování, dobrá. Kdo je proti? Návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu?
Konstatuji, že opatření a oblasti, které návrh zákona legislativně vymezuje, jsou významnými s ohledem na naši odpovědnost zajistit bezpečnost a prosperitu obyvatel České republiky.
Proto je důležité řešit kybernetickou bezpečnost komplexně. Tolik stručný komentář k návrhu zákona.
Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Omlouvá se od 18 hodin z osobních důvodů paní kolegyně Matušovská. Nyní faktická poznámka pana poslance Chalupy. Písemnou přihlášku nemám. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Budeme hlasovat o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Děkuji. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat k projednání jinému výboru. Ptám se, jestli je návrh na jiný výbor. Ano, vidím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Pan Daniel Korte navrhuje výbor pro bezpečnost jako další výbor, který to má projednat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. V tom případě konstatuji, že byl jako dalšímu výboru přikázán tento tisk výboru pro bezpečnost. Lhůta je zachována podle jednacího řádu na 60 dnů. Měli jsme za sebou vystoupení paní ministryně, měli jsme za sebou vystoupení paní zpravodajky a rozprava nebyla otevřena. Mohu tedy okamžitě otevřít rozpravu. Rozpravu otevírám. Jako první je přihlášena paní poslankyně Marta Semelová, připraví se paní poslankyně Jitka Chalánková.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona o státní sociální podpoře by měl, jak je uvedeno v důvodové zprávě, přispět k lepšímu sladění práce a rodinného života. Tato komplexní systémová pomoc mladým rodinám s dětmi však řešena touto novelou není. To platí tedy o tomto návrhu, který se zabývá spíš kosmetickými úpravami místo toho, aby pomohl těm mladým rodinám, které se propadají do existenčních problémů. Novelou se celková částka, tedy 220 tisíc, nemění, ale bude moci být čerpána za kratší dobu. Co vidíme jako pochybné, je to, že je zacílena především na vysokopříjmové skupiny obyvatel, tedy na ty, kteří vydělávají nad 81 tisíc korun. Tuto částku vyčerpají za šest měsíců a pak jim de facto říkáme - můžete nechat dítě doma a běžte do práce. Jinak samozřejmě mohou pracovat i v průběhu těch šesti měsíců. A tady se ptám: Nedostává se tak dítě poněkud na vedlejší kolej? Nezapomíná se na jeho potřeby a zájmy?
Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova. Neeviduji žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat, a končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Obecná rozprava nebyla zahájena.
Hospodářský výbor přijal k tisku 683 formálně 21 pozměňovacích návrhů. S částí z nich vyslovilo Ministerstvo dopravy souhlas, s částí nikoliv. Zde mi dovolte zmínit zejména tu skutečnost, že část těchto pozměňovacích návrhů směřuje k dílčí implementaci evropské směrnice o pravidelných technických prohlídkách vozidel. Jsem si vědom toho, že zejména otázka organizačního zabezpečení výkonu technických prohlídek, tedy zachování STK a SEM, to jsou stanice emisních kontrol, se stala předmětem intenzivních diskusí se zástupci provozovatelů stanic a předmětem střetu různých názorů na správný postup. Opakovaně jsme proto v uplynulých dvou měsících komunikovali se zástupci Evropské komise, zjišťovali, jaká řešení organizace výkonu technických prohlídek jsou pro Komisi ještě přijatelná z hlediska slučitelnosti se směrnicí. Poslední jednání se uskutečnilo minulý pátek a rýsuje se zde určitá alternativní možnost ke slučování STK a SEM. Ministerstvo dopravy na tomto základě v krátké době připraví materiál pro meziresortní připomínkové řízení.
Kolegyně, kolegové, dobrý podvečer. V podrobné rozpravě se potom k těm pozměňovacím návrhům přihlásím.
My řekneme: Ano, zakážeme kouřit. Už v dnešní době dochází k zajímavému jevu.